Tento náš návrh zákona obsahuje ještě další, velmi podstatná opatření. Hlavním z nich je povinnost všech českých výrobců elektřiny nabídnout tuto komoditu nejprve na českém vnitřním trhu, českým spotřebitelům, českým domácnostem a firmám. Přitom v České republice neexistuje žádný důvod, proč by se měly zvyšovat ceny elektrické energie. To je základní příčina energetické drahoty v oblasti elektřiny a nezalepíme to žádnou sociální jednorázovou dávkou. To znamená, nikdo to vůbec nezaznamenal. To přece musí zvedat ceny všeho, protože veškeré zboží vozíte. Motivací ČEZ a dalších producentů je výhradně maximalizace jejich zisku a dividend. Ale já bych se tady, na rozdíl od všech, chtěl zastat ČEZ. Ti lidé v ČEZ jsou podle mě odborníci, ale to, jak se budou chovat, jestli budou energii posílat tam, jaká je jejich koncepce a strategie, to rozhoduje vláda, nikdo jiný než vláda. Kdyby se ČEZ zachoval jinak, než chce vláda, premiér, ministr financí, tak tam zítra z nich nebude vůbec nikdo. Takže ano, můžeme říkat, že ČEZ je takový nebo makový, ale zodpovědná je vláda a ministr financí, v jejichž je to kompetenci. Přednostní prodej českým spotřebitelům za dostupnou cenu si musí vynutit. Ale já bych řekl, že z hlediska slov premiéra vlády a ministra financí je to velmi jednoduché. To vynucování nebude vynucování. Prostě vláda premiéra a ministra financí řekne: Pane generální řediteli, bude to tak. Ale já bych se nehrbil - prostě je musíme vykompenzovat. I přesto letos bude mít ČEZ zisk kolem 100 miliard. Na Slovensku totiž provedli jednoduchou, ale přitom velmi sofistikovanou operaci. Ale česká vláda jen v roli diváků sedí na tribuně a rapidnímu zdražování elektřiny pouze mlčky přihlíží, pokud rovnou netleská. No, to bych neřekl, protože se snaží o ten úsporný balíček. Já bych použil jedno známé přísloví. Pokud to nezavedete - nebo jinak, dneska se tomu možná smějete, zítra o tom budete přemýšlet a po zítřku to uděláte. Já vám z toho řeknu jenom prvních pět bodů. Za prvé, odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Říkají, že to prostě není možné, že musí znovu spustit uhelné a jaderné elektrárny. Tak to řekněte také nahlas. Za čtvrté, obnovení národního importéra plynu. Udělat dlouhodobý kontrakt pro Českou republiku a nekupovat to za 30 korun od Němců, když to stojí 6 korun, nebo stálo 6 korun. Obnovení národního zpracovatele ropy. Víte, kolikrát Unipetrol v České republice zvýšil marže za poslední asi měsíc? Zvyšovali marže i několikrát denně.
Využijme prosím proto toto hlasování o pomoci občanům s důsledky této války a ukažme, že dokážeme v jejich prospěch být jednotní.
Děkuji panu předkladateli. Dále prosím kolegyně a kolegy v levé části sálu o ztišení. Určitě vědí, ke kterým mluvím. Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji. Takže díky moc, protože to jednání nebylo úplně standardní. To si myslím, že to je to pozitivní, které v tom je. Teplo je vůbec velký problém, to určitě sledujete, že notifikace podpory tepla v Evropě se nedaří, že to je složitá záležitost.
Poslanci SPD tento vládní energetický balíček podpoří, protože jakákoliv pomoc občanům v době sociální a ekonomické krize a astronomického zdražování všech základních životních nákladů je potřebná a dobrá. Ale vládní řešení v podobě pouhého zavádění nové, v podstatě jednorázové sociální dávky je zcela nedostatečné a neodpovídající vážnosti situace, a hlavně neodstraňuje skutečné příčiny vysokých cen energií. Samozřejmě tady bychom byli rádi, a pan ministr už to tady řekl ve svém vystoupení, abyste to konkretizovali co nejrychleji, co nejrychleji je potřeba to konkretizovat, když už máte tedy půl roku zpoždění, protože všichni občané České republiky s tím mají finanční problémy, s tou vaší vládní nekompetentností a nečinností, takže znovu říkám, čím dříve, tím lépe, nejlépe okamžitě. Na rozdíl od nekompetentní Fialovy vlády má SPD komplexní plán na systémové snížení cen energií. Dále říkáme, nakupujme zemní plyn přímo od producentů, tak jako to dělá Rakousko, Slovensko. Ano, oni nakupují od Ruska, ale dělá to tak demokratické Rakousko, dělá to tak demokratické Maďarsko, dělají to i Němci, od kterých potom předražený plyn tady Česká republika v podstatě přednakupuje. A my říkáme, nakupujeme to přímo. Obnovme v této souvislosti národního importéra plynu - privatizace Transgasu, vláda ČSSD za podpory ODS. Dále říkáme: zrušme solární daň a veškeré dotace, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. Prostě my máme řadu konkrétních návrhů řešení, která skutečně by systémově tu situaci řešila. Ale všimněte si, já jsem to viděl i v televizi už vícekrát, teď pana ministra - ale nikdy neřeknete, jestli 15 000 jednorázově, nebo měsíčně. To děláte schválně, aby si lidi mysleli, že to třeba bude víc? Protože podle toho, co my slyšíme, tak to má být 15 000 v podstatě jednorázově. Ano, pan ministr kývá, takže to říkejte na rovinu! Není to tak! Teď je potřeba, aby to slyšeli i novináři a média. Takže říkejte, že to je 15 000 přibližně za sezónu třeba, nebo dokonce za rok? Tak jsem rád, že jste to tam konečně na základě tlaku SPD a i další opoziční strany jste to tam tedy dali. Já vůbec nechápu, jak vás to nemohlo napadnout, když se to týká čtyř milionů lidí, že vám to vypadlo z těch původních úvah. Ale ty zálohy ti dodavatelé energií chtějí na občanech platit každý měsíc, ty zvýšené zálohy, takže v podstatě je to jak plivnutí do moře ve finále. Takže další jenom sociální dávka? Za prvé - odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Za druhé - odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Za třetí - prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes evropskou - nebo unijní spíš - energetickou burzu pouze prodej přebytků. A neříkejte mi, že to nejde, protože si tady dáme i konkrétní nějaké příklady - no jde to, kdybyste hájili zájmy České republiky, a nikoliv Evropské unie, Bruselu nebo Berlína nebo Ukrajiny, anebo spekulantů hájíte zájmy, německých spekulantů, a to je potíž. Samozřejmě v kontrastu s tím se podívejme na Maďarsko. Takhle se chová vlastenecká vláda! Ještě vydělávají i na okolních zemích, protože Maďarům je jasné, Orbánovi, že strategickou infrastrukturu ten stát si musí držet - ropa, rafinerie. Pojďme ale dál. Premiér nereagoval, mlčel, zatajoval to lidem. Takže my si půjčujeme na půjčku Ukrajině, které již nechce nikdo půjčit, protože podle Evropského účetního dvora, což je poradní orgán EU, patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě. Takže to je dluh na dluh, to je dluhová unie. A vy nás tady úplně vrháte do dalších a dalších dluhů, všechny občany České republiky, a pak logicky nejsou peníze na pomoc českým občanům v krizi. teď to nemám účetně úplně nastudováno - ale to bude totiž jeden deficit jako státu a pak ještě dluhopisy EU. Je to šílený, co vy děláte - na úkor českých občanů. A já za SPD říkám - a budu se vracet hnedka k těm energiím - že hnutí SPD je zásadně proti posílání peněz na obnovu Ukrajiny, na které si navíc ještě musí Česká republika půjčit. Je to jeden z mnoha důvodů, nejenom ten obrovský skandál kolem organizovaného zločinu ve vládních stranách, ale i toto je další důvod, proč by vláda Petra Fialy měla okamžitě skončit, protože miliony českých občanů se už kvůli vám dostávají do obrovských finančních problémů, a bude to jenom horší, právě při pohledu už na tento energetický balíček je to víceméně jasné. A vrátím se k tomu, že už na to lidi neslyší, mám tady statistiku. Takže se pojďme podívat třeba na pohonné hmoty. No, měli jsme pravdu, samozřejmě. Já jsem vám ale říkal, abyste nelhali. Jaká spotřební daň? Zase se snažíte dělat z lidí hlupáky, přitom my jsme mluvili o DPH. A já nechápu, proč takhle oblbujete lidi. Pan poslanec Adamec říká - taky dopadli. Heleďte, já si myslím, že naši občané by opravdu uvítali, i kdyby to byl limit 100 litrů na našeho občana, kdyby si mohli natankovat levně. O tom jsem chtěl tady hovořit.
Takže v tuhle chvíli už jsou naprosto zásadní rozdíly v jednotlivých zemích Evropské unie. Rozumím tomu politickému zadání, pane ministře, které jste dostal. Pětikoalice rozhodla, že se do toho dá jenom omezený zdroj, takže se vaří z vody. Ale na druhou stranu máte bouchnout do stolu a ukázat to, jak se to dělá jinde a ne jít touhle hyperkomplikovanou cestou. To, co je na tom ale úplně nejhorší, je to, že to opravdu bude málo, já to neumím říct jinak. Ale všichni víme, jak se pohybuje dnešní cena na denním trhu, sledujeme to přece každý den. Jinými slovy, devítinásobně vícekrát. Jak vysvětlíme lidem, že u nás platí v tuto chvíli pětinásobně víc? Žádná firma to nepochopí. A přece víme, co ta firma bude dělat. Ti lidé totiž vůbec neocení to, že se v dané chvíli nějaké opatření udělalo a že skutečně to ten stát bude stát, a to já nezpochybňuji, možná těch 27 miliard korun. Platím sedminásobně víc. A vy jim budete říkat: No ale kdybychom do toho nezasáhli, pane Nováku, paní Nováková, pak bychom platili osminásobně víc. Tak to je to, že ti lidé řeknou: No, možná máte pravdu, ale garantuji vám, že budou naštvaní úplně stejně. Za další, ten tarif je opravdu komplikovaně připraven. Tam dneska máme dvě varianty. První varianta, že se budeme modlit, aby se to znotifikovalo v rámci Evropské komise. Ale co vlastně tím říkáme? Oni je zvednou zřejmě o něco méně, než kdyby je zvedali za normální situace, ale nevíme o kolik. A v tu chvíli přichází varianta úplně šílená, to znamená, varianta, že se peníze pošlou teplárnám. Já jsem si jich pár obtelefonoval, všechna jsou z toho zmatená. Ale v každém případě někdo mi už dneska říká: My to rozdělíme podle počtu bytů. Vydělíme, tečka, hotovo. Někdo říká: Ne, my půjdeme podle toho, kolik platí za vytápění. A někdo říká: Já třeba půjdu podle metrů čtverečních. Garantuji vám, když se vám začnou ozývat ti nájemníci a říkat vám: A bude z toho obrovský zmatek. To, že u elektřiny to bude: buď se svítí, nebo svítí a vaří, nebo svítí, vaří i topí. A u plynu to zase bude: buď vaří, vaří a ohřívá, případně vaří, ohřívá i topí. Já vím, že ten papír snese všechno a že jste to asi nemysleli úplně špatně, když jste to dávali dohromady, ale to když si přečtou i odborníci několikrát, tak s tím mají problém, aby to pochopili. A teď si vezměme, že to máme vysvětlit milionům lidí, kteří jsou nervózní, kteří vědí, že je čeká tvrdá zima, kteří vědí, že budou platit extrémní částky. A teď se na ně valí ze všech stran toto. Nejsem si úplně jistý, ale mně se docela líbila, když jsem to pročítal, protože motivace by bylo to, že kdo šetří, tak by mohl mít vyšší podporu, anebo zase naopak. Ne, teď to bude tak, že de facto každý dostane přes ten paušál, ať se snažil, nebo se nesnažil, což si myslím, že není dobře. Já nechám už teď ten úsporný tarif, protože o tom tady určitě bude ještě dlouhá diskuse a určitě pan ministr se k tomu vyjádří. A já se nicméně musím ještě vyjádřit k té bezpečnosti. Tady to není na pana ministra, tady já si naopak cením toho, že do toho šel věcně a představil to jako tarif. Co jsme my udělali pro bezpečnost? Tak se ptám jinak. Když se zprivatizovaly rafinerie, to byl akt ku bezpečnosti? Bezpečnost je o tom, že to je o ceně. A kdo byl u toho, když se privatizovalo plynárenství? Přenosová soustava se zprivatizovala komplet, distribuce se zprivatizovala komplet a obchod se zprivatizoval komplet. To byl akt bezpečnosti? V té době ANO ještě ani neexistovalo. Jinak vůbec nic. Vždyť ten stát nemá v ruce vůbec nic. Může se akorát dívat na to, jak se rozhoduje. Tady skutečně nemůže, i když se nám to zdá divné, nařídit ČEZu, aby prodával za ty či ony peníze. To je realita. No, je jediná varianta, že se zase vykoupí ten podíl zpátky - levně jsme prodali, draze vykoupíme. A jestli to budeme dělat jako celek, anebo to rozdělíme na dvě části a necháme si výrobu, to už je věc druhá.
Jenže české domácnosti a český průmysl zatím nevidí žádné výsledky, takže nevidí žádný reálný výsledek této práce a této snahy. Ceny elektřiny rostou od loňského podzimu a do toho se ceny na burze zvedly ze 75 euro za megawatthodinu na dnešních 332 euro. Měla by být vyšší, možná 40 000 korun, aby zohlednila období, než se současná pětikoalice prostě k tomuto cíli dopracovala. Ostatní distributoři budou svoje ceny dozajista navyšovat také. Zdražování se však týká i našeho polostátního podniku. Skupina ČEZ zvýšila ceny v nejběžnějším tarifu již od 1. července a znovu avizuje zdražování od 1. srpna. Bohužel někdy se mi zdá, že jediný, koho toto astronomické zdražování netrápí, je naše vláda. Opravdu s cenami energií vláda nemůže nic dělat? Takže my budeme platit pětinásobně více než naši sousedé na Slovensku? Jak mají být naše tuzemské firmy konkurenceschopné, když mají základní vstupy mnohonásobně vyšší? V případě elektrické energie je poměr cen až dvojnásobný. Netřeba dodávat, co to znamená pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. České domácnosti platí za elektřinu a zemní plyn víc, než je průměr zemí Evropy. Podle analýzy finské konzultační společnosti jsou ceny elektrické energie v Praze šesté nejvyšší z 32 posuzovaných hlavních měst evropských států. Co se týká zemního plynu, Praha je také mezi deseti nejdražšími metropolemi. Nizozemsko zavedlo daň v záporné výši a tím elektřinu dotuje. My dnes neschvalujeme žádnou konkrétní pomoc, jak tvrdí vláda, jak dokonce tvrdil premiér ve svém projevu k národu. My zde schvalujeme jen jakýsi předpoklad pomoci. Pan ministr sám mluvil o legislativním předpokladu. Znamená to pouze, že se třeba vláda k nějaké pomoci dokonce jednou rozhodne a dostane. Je nezbytně nutné, aby pětikoalice začala komunikovat s občany. Občané potřebují vědět, na co se mají připravit. Či si mají začít v lese shánět dřevo na zimu, nebo jim tato vláda skutečně nedovolí padnout, jak jim slibuje? Je nutné komunikovat s občany a vysvětlovat jim, jak bude vláda pomáhat. Je nutné lidem říkat, co může nastat. Musíme říct lidem pravdu do očí, a to je, že pokud nezačne vláda skutečně něco dělat, dostane tím rodiny, ale i firmy do opravdových problémů. Pokud si nevíte rady, naše návrhy jsou dávno na stole. A znovu opakuji, že podáváme pomocnou ruku, opakovaně. I dnes jsme připraveni podpořit tento návrh. Podpořili jsme projednávání v legislativní nouzi, což neznamená, že ho nebudeme kritizovat. A také si musíme říct, že tyto dnešní extrémně vysoké ceny energií nejsou pravděpodobně konečné. Bohužel je smutné, že vládní návrh zákona využívá jako hlavní zdroj v těchto informacích kvantifikaci seznam zprávy strana 78 - to o mnohém bohužel vypovídá. V případě energetického tarifu se pouštíte na tenký led, protože jde v podstatě o takový váš experiment. Strašně ráda se budu mýlit a ráda uvidím, že k lidem dostatečná pomoc doputovala. Spíše mě ale děsí, že se pletete vy, a to může být chyba pro mnohé fatální.
Kdyby byl tak laskav a mohl nám to vysvětlit - možná že mám špatné informace - a uvedl to na správnou míru. Budu rád.
Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Já zahajuji hlasování o tomto usnesení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 120 přítomných, pro 118, proti nikdo. Ještě jedna došlá omluva, a to pana poslance Jiřího Maška z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů. Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 32. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat již schválený pořad. Zahajuji hlasování. Otevírám k tomu rozpravu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já hned úvodem řeknu, že podpoříme návrh, že trvají podmínky.
Děkuji za slovo.
Z vlády vám nikdo neodpoví, takže já vám rád odpovím. To je prostě totální neschopnost téhle vlády. Já myslím, že je to na okamžitou demisi, protože takovýmto způsobem, že vy nejste schopni reagovat ani na ty nejzákladnější a nejpalčivější problémy české společnosti, já jsem to tady nikdy neviděl a nikdy jsem neviděl ani situaci, kdy pozměňovací návrhy jsou delší než zákon samotný.
Přikročíme k hlasování. Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 4 přihlášeno 125 přítomných, pro 109, proti nikdo.
Ale to přece není vaše myšlenka, pomáhat lidem. Tak to se pak nedivím, že k tomu přistupujete tímto způsobem!